Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Nebo i podle slov předřečníka. My dlouhodobě principiálně tento návrh podporujeme. Já už jsem zmínil své výhrady i vůči té senátní předloze. Takže to je postoj KDU-ČSL.
Mně fakt vadí, když se věci nenazývají pravými jmény. To za prvé. My říkáme, že víme, jak rozhodne Senát. Máme tady jediného senátora, 80 kolegů tu není, ale my už víme, jak rozhodne Senát. A teď k tomu, že se neříkají věci tak, jak jsou. Po druhém hlasování se pan místopředseda zeptal: Má někdo námitku proti výsledku hlasování? Nemá. A šli jsme dál. To je celé. A teď si ještě děkujeme za to, že dodržujeme pravidla.
Děkuji za slovo. Směrem k panu předsedovi klubu ODS jenom. Já nepředjímám, jak dopadne jednání v Senátu.
Děkuji. Vzhledem k tomu, že nikdo další se nehlásí do rozpravy, přistoupíme k proceduře hlasování. Kdo je proti návrhu? Končím projednávání tohoto bodu. Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Musíme chvíli počkat, prosím vás o strpení. Kdo je proti? Znamená to, že budeme opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu A. Zaznělo, čeho se týká, zazněla stanoviska. Je potřeba to opakovat? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nevidím připomínku, v tom případě budeme pokračovat v hlasování. Požádám vás, kolegyně a kolegové o ztišení, aby bylo dobře rozumět, o čem hlasujeme. Prosím. Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 162, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců. Tento návrh byl zamítnut. S přednostním právem se hlásí pan předseda Mihola. Prosím, pane poslanče. Hlásíte se s řádnou přihláškou, pane poslanče?
Předtím, než budeme hlasovat, tak bych si dovolil vás krátce seznámit se stanoviskem poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové k tomuto bodu. TOP 09 je důrazně proti jakémukoliv dalšímu omezování podnikatelské a osobní svobody. TOP 09 zákon, který tyto svobody zásadně omezuje, v žádném případě nepodpoří.
Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje. Prosím.
To jsou takové příklady, nad kterými bychom se možná i podivili. Můžeme se ptát proč. Většina také zavřeno má. Také jsme hledali způsob, jak to vymezit, jak to najít. V návrhu dokonce byl počet zaměstnanců, což by mohlo být také problematické. Teď už je to na vašem svobodném rozhodnutí a věřím, že ta myšlenka projde.
Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí tohoto tisku, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tento návrh byl zamítnut.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jsou tam uvedeny všechny pozměňovací návrhy a usnesení, které byly přijaty Poslaneckou sněmovnou do třetího čtení, které se dnes koná. Hospodářský výbor na své 35. schůzi 16. března vám připravil návrh procedury, která spočívá v postupném hlasování.
Já vám děkuji. Takže to se netýkalo navržené procedury. Není tomu tak. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navrženou proceduru hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 157, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 166, proti nikdo. S procedurou byl vysloven souhlas.
Děkuji panu zpravodaji.
Situace s nehospodárností je mnohem horší, než si předkladatel uvědomuje, a nedělá se s ní vůbec nic.
Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele.
Děkuji, pane předsedající. Musím tedy zásadně odmítnout, že by na něm nebyla shoda se Svazem průmyslu, s Akademií věd a s reprezentací rektorů. To musím zásadně odmítnout. Buď nejste dostatečně informován, prostřednictvím pana předsedajícího, nebo prostě nemluvíte pravdu. Hodnocení se připravuje nové a samozřejmě že to je i otázka jednotlivých pracovišť, aby tyto věci řešila. Zcela kategoricky odmítám tvrzení pana kolegy Zlatušky, že si něco neuvědomuji a že pro to nic nedělám. Nebylo to jednoduché.
Ptám se pana zpravodaje, jestli chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělil stanovisko garančního výboru. O tom dám hlasovat. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Návrh byl přijat.
Podle novely by bylo nejednoznačné, zda se jako využití výsledků dá počítat článek v impaktovaném časopise. Některé impaktované časopisy si musíte koupit, to znamená, ten výsledek byste si museli koupit, museli byste za něj zaplatit, takže tady je rozpor, jestli by tyto výsledky mohly být zahrnuty mezi uznatelné výsledky. Takže tady bychom se rozhodli mezi těmito dvěma variantami. Vy se tady bavíte a nedáváte pozor! A nakonec bychom přešli k hlasování o zákonu jako celku.
Ptám se, jestli má někdo nějaké jiné návrhy, výhrady k návrhu procedury. Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh procedury, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh legislativně technických úprav byl přijat.
Já se zeptám, chcete, abych opakoval, o čem ty body jsou? Zavedení účelové podpory nově i na studie proveditelnosti.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.
Stanovisko výboru: nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat.
Výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Nezlobte se prosím. Budeme hlasovat znovu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích.
Ano, je to tak.
Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu vicepremiérovi i panu zpravodaji. Dnes od 12.30 do konce jednání se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík, dále se omlouvá pan poslanec Bronislav Schwarz dnes ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vladislav Vilímec se omlouvá z osobních důvodů na dnešek a paní poslankyně Ivana Dobešová se omlouvá od 11 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Pak paní poslankyně Olga Havlová se omlouvá od 12.30 z pracovních důvodů. Před otevřením rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Zákon je velmi důležitý. Já bych požádal o přestávku na jednání našeho klubu v délce 50 minut.
Děkuji panu předsedovi. Hezké dobré poledne přeji. Než přejdeme k dalšímu bodu, přečtu ještě omluvenky. Pan navrhovatel má zájem.
Děkuji, pane předsedající. Jedná se tedy o novelu harmonizační, jíž chceme zabránit případným kolizím z hlediska principu přímého účinku, tedy použitelnosti práva Evropské unie. V návaznosti na tento návrh již připravujeme zcela nový zákon. Jeho věcný záměr byl aktuálně po meziresortním připomínkovém řízení postoupen Legislativní radě vlády. V rámci dvojího projednávání ve školském a hospodářském výboru byl zejména široce diskutován komplexní pozměňovací návrh poslanců Pilného, Putnové, Raise a Zlatušky. V návaznosti na tento kulatý stůl se v lednu 2016 uskutečnilo ještě užší pracovní jednání s předkladateli pozměňovacích návrhů, na němž již byla podrobně debatována jednotlivá ustanovení pozměňovacích návrhů. Jako příklad bych uvedl zavedení některých nových nástrojů podpory, přijetí opatření ke snížení administrativní zátěže a odstranění některých drobných nejednoznačností v zákoně. K pozměňovacím návrhům přijal dílem stanoviska shodná se stanoviskem předkladatele, dílem nepřijal žádné stanovisko. Dámy a pánové, prosím vás o podporu vládního návrhu zákona ve znění úprav, u nichž se podařilo nalézt shodu s předkladatelem tohoto návrhu.
Já děkuji panu navrhovateli a otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan předseda Mihola.
Děkuji za slovo. To prosím na začátek. To říkám jako odpověď těm, kteří by rádi do této novely prosadili zásadní změny v systému podpory vědy, výzkumu a vývoje. Dokonce ještě více jde o nejdůležitější změnu ve státní podpoře vědy od vzniku České republiky. Vicepremiér Pavel Bělobrádek mě ujistil, že nad tímto věcným záměrem zákona povede debatu jak s odbornou veřejností, tak s poslanci. Během ní bude možné tyto pozměňující návrhy uplatnit, a ovlivnit tak paragrafové znění dříve, než dorazí do Poslanecké sněmovny. Mám za to, že takto se má debata o tak zásadní změně vést, tedy s předstihem a se všemi zainteresovanými. A i u návrhů, které byly předloženy v dobré vůli a mají svou logiku, hrozí, že pokud nebudou součástí celé promyšlené koncepce, tak pouze destabilizují systém.
My o nich musíme hlasovat. Ale doporučil bych, abychom je nepřijali, protože jinak vytvoříme legislativní zmetek. Každý se zařiďte, jak chcete.
Poprosím pana zpravodaje, aby znovu přednesl, o čem budeme hlasovat, a řekl nám své stanovisko. Stanovisko prosím.
Já prostě...
To se občas stane, pane předsedo, že výbor hlasuje pro paskvil. Tak to bylo stanovisko pana zpravodaje.
To je vysvětlení toho výboru, že o nich máme hlasovat.
Dneska je asi velký den pro legislativu. Ale podle legislativy, když ve výboru řekneme, že jsme pro, znamená, že se o tom má hlasovat. Já myslím, že to je na poradu vedení Sněmovny.
Pana zpravodaje poprosím, aby pozdravoval na výboru, a nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Já, jestli si smím dovolit formulovat takové malé doporučení, kdybych v tuhle chvíli byl zpravodajem, tak bych to riskl, prohlásil bych to za nehlasovatelné a třeba by nikdo neprotestoval.
Tak, přesto se vrátíme, pokud už nikdo další se nehlásí.
Musíme o nich hlasovat.
Stanovisko pana ministra prosím. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru: výbor nezaujal stanovisko.
Návrh byl přijat.
Děkuji.
Kdo je proti?
Jedná se o tu výkladovou nejednoznačnost pravidel využití výsledků, ty časopisy, které se musí platit. Výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Výbor nezaujal stanovisko. Opět se jedná o zpřesnění definice způsobilých nákladů. Stanovisko výboru: doporučuje.
Zahájil jsem hlasování. Návrh byl přijat.
V současné době jsme v rámci schvalování zákona, kdy jsme odhlasovali všechny pozměňovací návrhy, a budeme hlasovat o zákonu jako celku. Pan předseda Sklenák se hlásí.
Děkuji za slovo. Nicméně akceptuji názor legislativy, akceptuji vedení Sněmovny, že budeme takto postupovat, a jsme tedy před závěrečným hlasováním o zákonu jako celku. Budeme pro něj hlasovat proto, protože nejsme na konci legislativního procesu. Tolik zdůvodnění našeho dalšího postupu.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl na tomto místě poděkovat panu řídícímu schůze, panu místopředsedovi Bartoškovi, že po poradě s vedením Sněmovny se zachoval moudře.
Vlastně je docela zajímavé zamyslet se nad tím, proč naše země plná nákupních center otevřených ve dne, případně i v noci, za uplynulé čtvrtstoletí významně nedotáhla hospodářský náskok většiny západních zemí, kde prodejní dobu omezují často nejen ve státní svátky. Argumenty, proč se myslí pouze na prodavače a ne na lékaře či dopravce, jsou rovněž liché, nebo pouze částečné. Pouze nejnutnější případy. Pokud o tom pochybujeme a chceme se soustředit pouze na ekonomiku, pak bychom mohli navrhnout, ať se tady tyto sváteční dny škrtnou úplně. Jsem ale přesvědčen, že svátky mají v naší společnosti své místo a měly by být dobře odlišitelné od ostatních pracovních dnů. Předem děkuji za podporu a děkuji také za pozornost.
Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
A co udělalo Německo? Německo začalo velmi významně v posledních letech liberalizovat všechny tyto regulace. A podobnou cestou jde řada západoevropských zemí.